To je prostě přirozené, protože bez shody s nimi bychom nedosáhli ani té parlamentní shody. Takže tady bych chtěl opravdu i vyzvat vládu, aby se skutečně pokusila co nejdříve dostát tomu, aby ta velká kontrolní komise, jak jí neodborně říkáme, byla co nejdříve obsazena.
Máte slovo, pane ministře.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající.
Takže jsem nechala vypracovat takovou analýzu a ta mi řekla, že ano, že pořád je to ještě posun k lepšímu, takže jsem ráda.
Připravíme odborná stanoviska pro ústavně-právní výbor, který by to předpokládám projednal na své schůzi 18. března tohoto roku, abychom potom mohli případně ve variabilním týdnu v pátek zde hlasovat ve třetím čtení. Paní ministryni ujišťuji o spolupráci i s odborným aparátem, s panem náměstkem na Ministerstvu spravedlnosti.
Budeme tedy pokračovat. Připraví se paní poslankyně Ožanová.
Tímto se tedy hlásím k mnou uvedeným pozměňovacím návrhům.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové.
Nyní pan poslanec Navrkal, připraví se pan poslanec Kolářík.
Děkuji za slovo. Podle soudů jim exekutoři často potřebné informace poskytují neochotně, až po opakovaných výzvách, což celý proces výrazně zpomaluje. Smyslem návrhu je dát exekutorům povinnost, aby soudům jednou ročně museli v elektronické a strojově čitelné podobě zasílat informace o přidělených exekucích. Soudy nebudou muset informace složitě a zdlouhavě vymáhat, ale budou jim automaticky k dispozici. Způsob předávání informací v elektronické podobě má garantovat, že nebude docházet ke generování další zbytečné administrativní zátěže soudů, ale má ji naopak odbourat. Účastníci řízení, kteří často nemají přístup k internetu a už vůbec nemají datové schránky, mají mít možnost, aby jim tyto informace byly zasílány i v papírové podobě.
Dobré odpoledne i ode mě. Děkuji za pozornost.
A nyní pan poslanec Výborný. Připraví se pan poslanec Marek Novák. Děkuji. Pan poslanec Novák. Připraví se pan poslanec Nacher.
Děkuji za slovo.
A nyní pan poslanec Nacher.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v první řadě bych rád poděkoval zástupcům vojenské zpravodajské služby, kteří komunikovali s námi jako se zástupci parlamentních stran, trpělivě vysvětlovali, případně s legislativci měnili některá sporná ustanovení a body obsažené v návrhu novely zákona o Vojenském zpravodajství. Řada věcí byla oproti původní předloze po vzájemné dohodě zakomponována do kompromisní podoby komplexního pozměňovacího návrhu. Panuje zde všeobecná shoda nejen napříč politickým spektrem, ale i v rámci odborné veřejnosti, že Česká republika tento zákon potřebuje k posílení a doplnění bezpečnostního systému České republiky. K zakomponování méně invazivních variant provádění detekce, než je navrhované umísťování vlastních nástrojů detekce ze strany Vojenského zpravodajství. Dohodou o spolupráci nelze sjednat předávání metadat ve větším rozsahu, než ke kterému by Vojenské zpravodajství mělo přístup v případě umístění vlastních nástrojů; K jejich nasazování dojde až v krajním případě, kdy není možné zajišťovat detekci na základě dohody o spolupráci, případně by uzavření takové dohody v konkrétním případě nebylo možné dosáhnout. Bude nutné, aby tuto skutečnost vyžadoval i důležitý zájem obrany státu, to znamená, že dané umístění nástrojů detekce musí být pro zajištění státu zásadní. V případě nasazení nástrojů detekce ze strany Vojenského zpravodajství se totiž musí jednat striktně jen o pasivní zařízení, která mohou pouze zaznamenávat zákonem stanovený rozsah metadat. K inspektorovi pro kybernetickou obranu bude možné podávat podněty, přičemž závěry jejich posouzení budou v případě nespokojenosti těchto osob dokumenty, na jejichž základě se ochrany svých práv budou moci dovolat soudní cestou. I zde suplujeme nedostatečnou práci vlády a nabídli jsme jí v tomto konkrétním případě pomocnou ruku.
Děkuji panu poslanci Pavlu Žáčkovi. Nyní pan kolega Radovan Vích. Připraví se pan poslanec Kopřiva.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi přečíst krátké stanovisko poslaneckého klubu hnutí Svoboda a přímá demokracie k novele vládního návrhu zákona o Vojenském zpravodajství. Vládní návrh zákona o Vojenském zpravodajství tomuto úřadu svěřuje kybernetickou obranu České republiky. Může se stát, že kvůli těmto hrátkám na síti v uvozovkách nastanou mimo jiné výpadky internetového připojení pro domácnosti a firmy. Vzhledem k rizikovosti této nové pravomoci Vojenského zpravodajství je důležitá její důkladná kontrola. Předkladatel navrhl vytvořit kontrolní orgán - inspektora pro kybernetickou obranu. On by rozhodoval o použití kybernetické obrany nebo útoku prováděném Vojenským zpravodajstvím. To není podle mého názoru vhodná ani dostatečná kontrola. Pozměňovací návrhy k tomuto tisku i v případě jejich přijetí tento návrh zákona vylepšují jen mírně. Legislativní změna, pokud zákon projde, je zásadní a jedná se z našeho pohledu o zásah státu do soukromí občanů. Z těchto důvodů hnutí Svoboda a přímá demokracie novelu tohoto zákona nepodpoří.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vezmu to podrobně, co se tam povedlo, co se tam nepovedlo z pohledu Pirátské strany, a děkuji panu ministrovi, že nakonec dorazil. To byla jedna z věcí, co mně přišla škoda, že takhle zásadní zákon by tady neprezentoval ministr obrany, ale ministr životního prostředí, tak jsem rád, že nakonec se to napravilo.
Současná nelehká doba si potřebné změny v oblasti nastavení ochrany zaměstnanosti přímo vyžaduje, a to i z dlouhodobého hlediska - čím dříve, tím lépe. Samozřejmě platí, že nastavení této speciální podpory v době částečné zaměstnanosti či nezaměstnanosti musí být průhledné, jasné, rychlé, spravedlivé a nediskriminační.
Tak, paní poslankyně, a zde vás přeruším. Bod byl přerušen v obecné rozpravě. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Pokud ne, samozřejmě je možné se přihlásit z místa. Pan poslanec Novák, prosím.
Děkuji za slovo. Tento návrh si klade za cíl posílit ochranu účastníků řízení, dohled nad výkonem exekuční činnosti a umožnit povinným možnost domoci se splátkového kalendáře v marginálních exekucích. Významným hybatelem změn je současná koronavirová krize, když je nanejvýš žádoucí minimalizovat, nikoliv vyloučit, počet prováděných mobiliárních exekucí u zranitelných osob a dále v případech, kdy to pro uspokojení věřitele nemá význam. Dalším bodem je ochrana zranitelných osob a dalším bodem je povinnost umožnit povinnému splátkový kalendář za podmínek stanovených zákonem. Já vám děkuji za pozornost.
Další je v obecné rozpravě přihlášena paní poslankyně Válková. Prosím.
opravdu jsem o tom přemýšlela. Myslím si, že to by řešilo situaci mnoha těch, kteří budou zvažovat, jestli pokračovat, nebo nepokračovat.
Pan kolega Lipavský, stálá komise - nemá zájem.
Proceduru jsem v podstatě načetl už předtím, lehce předčasně.
Děkuji. Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Navrženou proceduru, kterou nikdo nechce pozměnit, budeme hlasovat v hlasování číslo 330, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Další návrh.
Další je pozměňovací návrh C2, body 1, 2 a 3 podle usnesení ústavně-právního výboru.
Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Naopak, tato pomoc je přehlednější, lepší cílená. Toto řešení je přece mnohem konstruktivnější než říct šmahem: Zamítáme, dáváme tomu stopku, je to nesmysl, z našeho pohledu to řešíme skvěle. Zeptejte se těch tisíců lidí, jak to řešíte skvěle. Tady tohleto je přece ta spolupráce, po které tady voláme. Tohle je ta snaha, napsali jsme to za vás. Vyzývali jsme vás k tomu od jara. To jsme si určitě všimli za ty poslední měsíce mnohokrát. Tomu chceme také předejít. Jakkoliv se pan premiér snaží nám namluvit, včera na tom jednání naposled, že nemáme řešit epidemii a ekonomiku v jednom balíku, že to spolu nesouvisí - není to pravda. Není to pravda a i sociologická data to značně dokládají. Prosím, udělejte to i z toho důvodu, abychom dali jasně najevo, že máme společnou vůli, opravdu společnou vůli se s tou situací vypořádat.
Děkuji zástupkyni navrhovatelů paní kolegyni Langšádlové.
Děkuji, pane předsedající.
My jsme o to usilovali, jak již víte, několikrát, měli jsme i mimořádnou schůzi, která k tomu byla svolána. Předložili jsme jej s tím, že jsme si vědomi toho, že je potřeba o něm vést debatu - a k tomu konečně dochází; Chápu výtku, kterou často opakuje paní ministryně, že je nutné vyčíslit náklady pro stát. Ale ono to je ve své podstatě nemožné v případě, že nevíme, jak dlouho a kolik takovýchto provozů bude omezených. Některé z nich, protože už jsou jich dohromady desítky, by díky přijetí této legislativy mohly být zrušeny. Mohla by být nahrazena ta forma pomoci, která probíhá skrze ministerstva, formou pomoci, která by probíhala skrze zákon, který by ministerstva aplikovala a který by byl pro všechny předem jasný. To bych si nedovolila říct. Tohle by se přesně odstranilo. Pojďme tuto debatu vést. Já vám děkuji za to, že k tomu takto přistoupíte, protože si myslím, že tady je ve hře mnohem víc než to, kdo si za co připisuje politické body.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Zároveň jsou to oblasti vzájemně provázané, protože není možné mít fungující zdravotnictví, pokud jsou ekonomika a veřejné finance v rozvalu.
Tam jsou ty propady obrovské. Na ty všechny se také zapomnělo. Ale to se vztahuje i na ty, kteří dokážou čerpat COVID - nájemné. Takže tam samozřejmě ta nerovnost zůstává. A proč o tom hovořím? Osobně znám spoustu živnostníků a majitelů firem, kteří si museli vzít hypotéku na své bydlení, na svůj byt, na svůj dům, aby mohli pokrýt své náklady, a dnes už opravdu nemají kde brát. Paní ministryně financí tady řekla, že se musí dbát také na to, aby nedošlo k neoprávněnému získávání prostředků ze státního rozpočtu. A to jsou důvody ke krácení pomoci. Je to potom skutečná pomoc? Takovýto přístup popírá základní smysl pomoci a podpory. Ty programy nejsou žádnou dotační výhodou na trhu, to je skutečně jen kompenzace. Co je potřeba? My jsme na tu diskuzi připraveni. Paní ministryně tady říkala, že je daleko lepší individuálně podle jednotlivých sektorů, takže různé sedačkovné a podobně. Ale co lépe hovoří o situaci ve firmách než srovnání jejich nákladů s předchozími obdobími a propad tržeb? Co je spravedlivější posuzovat než propad obratu? A o tom můžeme diskutovat. Náklady jsou však určitě lepším kritériem než třeba počet sedaček. Odškodňovací zákon je podle mého názoru příležitost a žádám i vládní poslance, aby to vzali jako příležitost, diskutovat zde na půdě Sněmovny o nastavení těch programů a konkrétní podobě pomoci. Návrh na zamítnutí, který tady přednesl pan zpravodaj, mě však nevede k přesvědčení, že tato otevřená diskuse nastane. My se totiž nebavíme u tohoto zákona o ničem menším než o záchraně malých a středních firem, které jsou páteří ekonomiky a největším zaměstnavatelem. Nemůžeme si dovolit o ně přijít. Čím se dostanou do větších a hlubších problémů, tím déle se celá ekonomika a celý náš stát bude dostávat z krize, a to přece nikdo nechce. Proto na vás apeluji: vezměte to jako příležitost pro diskuzi v dalším čtení, pro nastavení programů. Prosím, vyslyšte ten apel.
Děkuji.
Možná mají kolegové předkladatelé z KSČM podporu pana odboráře Duška. To je totiž člověk, který má za prospěšné, aby naši podnikatelé a živnostníci zkrachovali, zavřeli své firmy a živnosti a nechali se někde zaměstnat. To je totiž situace, do které takové návrhy naše podnikatele ženou.
Nyní pan poslanec Petr Pávek, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Pravidla se mění, některé programy končí, některé ještě nezačaly. Bohužel, samozřejmě trvalo to řadu měsíců, než vůbec byla vládní většina ochotna připustit i tu debatu v prvním čtení tady na půdě Poslanecké sněmovny. Chtěl jsem říci, že i předkladatelé zde jasně řekli, že jsou připraveni k debatě a k diskuzi i s Ministerstvem financí.
Je to spravedlivý úhel pohledu. Ta firma je zachráněna. A takhle to je prostě firma za firmou a je třeba to vnímat objektivně. Nemáme zde jenom firmy obchodní, nemáme zde jenom gastro, máme zde i firmy výrobní a máme zde samozřejmě v rámci dodavatelských řetězců celou řadu těch, kteří jsou mezičlánkem - dodavatel, subdodavatel atd. Čili velmi jednoduché a uchopitelné. A za b, i kdybychom si připustili to, že pojedeme podle nějaké zjednodušené výsledovky, tak co vlastně my říkáme, ten nákladový pohled? Byl jsi ve ztrátě? Já tím neříkám, že to je principiálně špatný program. Já tím jenom chci říct to, že každý z těchto programů má svoje mouchy. To znamená, přistoupili jsme k této variantě, z našeho pohledu je to varianta férová. Ale to už se skutečně jedná o velmi malé procento, spíše promile podnikatelů.
Faktická poznámka, pan poslanec Jan Skopeček. Tak dvě minuty. Prosím, pane poslanče.
Dám jeden příklad. Dva majitelé restaurace, jeden ji vlastní na malé vesnici s nájmem velmi nízkým, druhý provozuje restauraci v hlavním městě Praze, v centru, s velmi mnohonásobně vyšším nájemným. Oba mají jednoho kuchaře a dva číšníky. A přesto tito dva, kteří mají úplně jinou míru nákladů, dostanou od státu stejnou podporu. Takže, pane ministře, já ten systém přes zaměstnance považuji za strašlivou chybu.
Jsme v prvním čtení, nemusíme se tady přít o konkrétních parametrech.
Pane poslanče, máte slovo, prosím.
Budu stručný, abychom to do těch 13 hodin, kdy máme zařazen další bod, stihli. My máme dneska již krizový zákon a máme náhrady podle krizového zákona. Už dnes platí krizový zákon. Už dnes, pokud byla na někoho uvalena opatření, která mu zakázala činnost, tak je vláda povinna taková opatření kompenzovat. A když přinese opozice návrh, který říká, pojďme stanovit - protože ten rozsah je opravdu příliš veliký - pojďme stanovit nějaká kritéria, nějaké parametry a bavme se o těch parametrech, co bude do budoucna, tak vláda řekne: My to nechceme. Vládní poslanci začnou říkat: My to nechceme, my rozdáváme milostivě nějaké dárečky. Mně tenhle způsob komunikace připadá krajně nevhodný a krajně neprávní.
Nikoho nevidím. Navrhovatel? Zpravodaj? Máte zájem za navrhovatele.
Děkuji za slovo. Chtěla bych vyjádřit i za ostatní předkladatele, že jsme připraveni jednat o úpravě těchto zákonů. A opravdu s velkým apelem na vás, dámy a pánové, pusťme to do dalšího legislativního procesu. Podmínky, které dneska jsou, jsou chaotické, spousta z nich musí vracet pomoc.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Hlasování číslo 341, přihlášeno 99 poslanců, pro 95, proti žádný. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento výbor dalšímu výboru. Totožný návrh měl pan poslanec Jurečka. Není. Takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl...